Ti budou pro rozšiřování čehokoli, kde se rozšiřuje státní moc. Na tom asi nebude nic nového nebo nic překvapivého. Abych nemluvil moc dlouho. Já si myslím, že bez nějaké analýzy se neobjedeme. Ale on je někdy slabý tam, kde má být silný, a silný je tam, kde má být slabý. Proto dávám jeden návrh, o kterém předpokládám, že neprojde, ale dám ho.
Hezké odpoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo. Tento katalog trestných činů je konečný a nelze jej výkladem jakkoli rozšiřovat. Nyní Ministerstvo spravedlnosti přichází s jinou koncepcí. Ona to naznačila moje ctěná kolegyně paní Benešová. Navrhuje se, aby trestní odpovědnost právnických osob byla stanovena zásadně za všechny trestné činy s výjimkou trestných činů taxativně uvedených. Já v zásadě souhlasím s tím, aby trestní odpovědnost právnických osob byla rozšířena, aby právnické osoby byly pod větším dohledem, a souhlasím s tím, že se tento zákon otevřel. Nicméně, a opět navazuji na svoji ctěnou kolegyni Benešovou, je potřeba říci, že jsem četl spoustu různých analýz a odborných článků. "Návrh počítá s tím, že by právnické osoby byly odpovědné za všechny trestné činy proti životu a zdraví, s výjimkou vraždy novorozeného dítěte matkou, účasti na sebevraždě, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a trestných činů proti těhotenství ženy. Ve své podstatě tedy přijetí navrhované právní úpravy bude znamenat rozsáhlou kriminalizaci jednání právnických osob a prakticky zavedení generální trestní odpovědnosti právnických osob.
A já už to v jedné kauze vidím. Někomu je odpouštěno, někomu není.
Ode mě vstřícnost v tom smyslu, že bychom toto rádi projednali velmi otevřeně na výboru, a určitě ty argumenty, které tady zaznívaly, budou uplatněny.
Já vám děkuji. Nyní mám přihlášenou faktickou poznámku od pana předsedy Petra Fialy. V tom případě řádně přihlášen do rozpravy je pan poslanec Plíšek.
Dobrý podvečer. V tomto návrhu se navrhuje osvobodit odborové organizace od soudního poplatku spojeného se zápisem do veřejného rejstříku. Stejně tak, a už to tady bylo řečeno předřečníky, pokládám za docela sporné zrušení sníženého poplatku v případě podání elektronického platebního rozkazu.
Neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy.
Mně to číslo připadá nadnesené. Pokud to tedy nebude výrazně levnější.
Zůstávám u toho, že končím obecnou rozpravu a paní ministryně žádá o závěrečné slovo, takže vám dávám závěrečné slovo.
Děkuji. Jde o dočasnost osvobození na 18 měsíců. Přesně vám to teď neřeknu, ale rozhodně to je spíš optimistický odhad.
I tento návrh z pověření vlády uvede ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Absence některých trestných činů ve stávajícím výčtu tedy může vést v současné době i k problému při kvalifikaci jednání. Ministerstvo navrhuje stávající výčet trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, proto nadále nerozšiřovat. A právě zde je jádro návrhu, který vám předkládám. Změníme přístup k této otázce v tom smyslu, že by napříště právnické osoby měly být zásadně odpovědné za veškeré trestné činy s výjimkou těch, u kterých to bude zákonem výslovně vyloučeno. Místo pozitivního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, by měl zákon obsahovat negativní výčet trestných činů, které nebude možné právnické osobě přičíst. U některých trestných činů, u kterých se navrhuje trestní odpovědnost vyloučit, se pak nejeví trestní postih z hlediska uplatnění principu ultima ratio vhodný nebo žádoucí. Plně postačující v těchto případech je postih samotné fyzické osoby. Navrhovaný výčet trestných činů, za které nebude možné právnickou osobu trestně stíhat, je tak projev určité trestní politiky. Francie je toho dokladem. Předpokládám, že jsme v rámci svých možností se s nimi vypořádali tak, že jsme jim vysvětlili, že nejde o zbytečnou kriminalizaci právnických osob, že jde o něco jiného. Pokud bude zájem, mohu ještě stručně shrnout některé argumenty, které nás vedly ke změně popsaného přístupu, ale chtěla bych na tomto místě alespoň stručně charakterizovat ty trestné činy, které budou vyloučeny z trestní odpovědnosti právnické osoby. První skupinu představují ty trestné činy, u nichž nepřichází spáchání toho trestného činu vůbec v úvahu, neboť s ohledem na znění skutkových podstat je právnická osoba nemůže spáchat. O tom jsem již hovořila. Kromě toho případu trestného činu vraždy novorozeného dítěte je to trestný čin zabití, trestný čin opilství, trestný čin opuštění dítěte nebo svěřené osoby. Dále navrhujeme vyloučit trestní odpovědnost právnických osob o vybrané skupiny trestných činů s konkrétním nebo speciálním subjektem. Není vhodné tato jednání přičítat samotným právnickým osobám, protože půjde spíše o excesy, ne o jednání, které bylo v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo které by bylo činěno jejím jménem.
Po anexi Krymu vyhlásila Evropská unie jednomyslně, včetně tedy souhlasu České republiky, sankce vůči Ruské federaci, které potom ještě zesílila.
Já se omlouvám, pane předsedo.
Nikdo z nás si samozřejmě ani nedělá iluze o tom, jak a jakým způsobem pan místopředseda Filip bude hovořit o společné politice Evropské unie v rámci sankcí vůči Ruské federaci. To tam bude vydáváno za stanovisko oficiálního českého reprezentanta, který oficiálně navštívil Ruskou federaci. Ale prosím, aby tam nevystupoval jako reprezentant Poslanecké sněmovny, aby tam nevystupoval jako reprezentant České republiky.
Zároveň tím, že vystoupil jako první v tom bodu, prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Miroslava Němcová.
Předsedové poslaneckých klubů byli osloveni, aby do této delegace nominovali své zástupce. Občanská demokratická strana, myslím, že TOP 09 také, odmítla tuto delegaci podpořit tím, že by své zástupce vyslala. Na organizační výbor byla předložena žádost o vyslání Vojtěcha Filipa, který povede delegaci, a organizační výbor měl o ní rozhodnout. A my ostatní členové organizačního výboru jsme přijali závaznou řeč, závazné stanovisko předsedy Sněmovny, který řekl, když cesta nebude, tak prostě cesta nebude. Zde ty příležitosti byly minimálně dvě. Ani jeden z nich to neudělal. Já v tom vidím bezpečnostní riziko pro naši zemi, vidím v tom naprosto bezprecedentní podvodné jednání ze strany předsedy Poslanecké sněmovny, konspirační jednání s místopředsedou, protože věděli, že tato cesta visí ve vzduchu, a nám na organizačním výboru lhali. To je mé stanovisko k tomu.
Chtěl bych ale zároveň také zdůraznit, že KDU-ČSL určitě není stranou, která by se nějak chtěla bránit diskusi nebo předávání informací. To ostatně předpokládám, že i kolegové z dalších stran by rádi ty informace měli. Vnímáme také ohlas v zahraničním tisku. Děkuji za pozornost.
Já děkuji panu předsedovi Jiřímu Miholovi. Dále, dalším přihlášeným do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyněk Stanjura.
Takhle to bylo formulováno i z ruské strany. Ale já bych se chtěl zeptat členů vlády. Já to v tomto případě nevidím. Vidím jasné rozpory ve vyjádření prezidenta, jednotlivých členů vlády, nyní předsedy Poslanecké sněmovny, který rozhodl, že ta cesta se uskuteční. Já bych rád požádal premiéra, ten tu ovšem není, ministr zahraničí je myslím na služební cestě, tak to rozumím, že je omluven. Tak v tom případě bych požádal asi pana vicepremiéra , aby nám řekl stanovisko vlády k této cestě a k tomu, co se vlastně stalo. To je zodpovědnost vládní koalice, a ne opozice. Ale chtěl bych, aby někdo za vládu formuloval stanovisko, jak se k tomu staví vláda. Přece je slušné, když jste někde na návštěvě, a zcela běžné, že v rámci té návštěvě oplatíte to pozvání, recipročně. Což v tomto případě nejde, protože naše vláda se připojila k těm sankcím. To jsou i naše sankce, to nejsou sankce Američanů a Bruselu, ale jsou to i sankce České republiky, a evidentně tohoto člověka nemůžeme recipročně pozvat, protože bychom postupovali sami proti svým vlastním sankcím. My jsme ten postoj ocenili, v mnoha parlamentních debatách jsme říkali, že v tomto bodě má vláda České republiky naši podporu. A tady vidíme jasný rozpor a byl bych rád, kdyby někdo z vládních činitelů to buď okomentoval, nebo řekl aspoň stanovisko ministra či vicepremiéra. Proč by o tom také jednala vláda, když my jsme se všichni domnívali, že ta cesta prostě neproběhne. Ani ti navrhovatelé neměli odvahu vystavit organizační výbor hlasování.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Myslím si, že věc je poměrně jednoduchá. A to, co je zásadní, je, že tato cesta byla dlouhodobě diskutována, a proto jsem se na organizačním výboru zeptal, jakým způsobem se s tím pozváním naloží. Tuto odpověď jsme dostali. Pravda je, že mě tato informace také zaskočila a poměrně nemile překvapila. Za lidovce chci říci, že vyslovujeme s touto cestou zásadní nesouhlas. Tato návštěva se koná v době, kdy ruská strana uznává pseudovolby na části Ukrajiny, a myslíme si, že kdyby se měla konat cesta, tak by měla být vyvážená a reprezentativní. Lidovci nepovažují tuto cestu za reprezentaci Poslanecké sněmovny ve světě.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu pochopitelně opakovat všechno, co tady zaznělo. Ale ti tady nejsou. Prostě tady nejsou. Nebo v Albánii, aha, to je zase jiný výbor. Takže možná že už je na telefonu, možná už je s ním možno komunikovat, možná ví víc než my. Já to prostě nevím. Tedy je to soukromá cesta pana Filipa? Tak mu to zkuste nějak vzkázat. Pošleme za ním co? - tady někdo radí. Ale jinak se obávám, že bude stejně to naše další jednání mírně řečeno neproduktivní, protože k ničemu rozumnému nepovede. Děkuju.
Děkuji, pane předsedající. Organizační okolnosti celého výletu jsou velmi nejasné. Na pozvání vysokého představitele politické reprezentace současného Ruska. Toho Ruska, které anektovalo Krym, například. Pan Sergej Železňak je na indexu EU. Tento index je součástí sankcí EU. K sankcím EU se Česká republika přihlásila. Zdůrazňovala, že je zapotřebí zachovávat unijní jednotu. Nedávno proběhly volby v Doněcké a Luhanské oblasti. Pod ostrahou samopalů byli demokraticky zvoleni dva představitelé, o kterých nikdo přesně neví, odkud přišli. Takže teď už mají legitimitu řádného zvolení. Možná ještě jeden detail: vzdušný prostor řady evropských zemí je soustavně a intenzivně narušován ruskými nadzvukovými letouny. Já bych to nezlehčoval takovými poukazy na to, jestli je pan místopředseda teď někde ve vzduchu nebo v luftě.
Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Okamura.
Já jsem členem organizačního výboru. Rozumím tomu, když pan předseda Hamáček, a tam má tu pravomoc, odsouhlasí někomu zahraniční cestu, když je časová tíseň a organizační výbor už nezasedá. Ale tady ten čas byl dostatečný. To téma tam bylo dokonce i nadneseno, ovšem nebylo prodiskutováno. Takže my si myslíme, že jménem parlamentu by tato cesta rozhodně touto formou probíhat neměla. A je tedy škoda, že zrovna to tady projednáváme v tomto okamžiku, kdy se nemůžeme dozvědět od pana předsedy Hamáčka konkrétní důvody, co ho k tomu vlastně vedly.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi.
Vyzval nás, abychom nominovali každý klub nějakého zástupce do této delegace. Docela mě překvapilo, že v jeden okamžik mi pan předseda Filip sdělil, že už všechny kluby s výjimkou jednoho a klubu sociální demokracie svého zástupce nominovaly. Ale ten se tou cestou nezabýval, protože tam měl být předložen materiál na stůl a ten materiál na stůl předložen nebyl. Co se událo poté, bohužel skutečně nevím. Nevím, s jakou žádostí se obrátil potom pan místopředseda Filip na předsedu Hamáčka, co vedlo a k jakým krokům pana předsedu Sněmovny Hamáčka.
Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Tu zkušenost, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, má většina předsedů klubů v této Sněmovně. O tom ta diskuse vůbec není. O tom si můžeme povídat na organizačním výboru za týden, za 14 dní libovolně dlouho. Neumím to říct lépe, než to řekl pan ministr Stropnický. Jenom odkazuji na jeho slova.
Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Dále se hlásí pan poslanec Černý.
Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte jenom pár slov na toto téma. Já naprosto sdílím rozhořčení členů organizačního výboru, kteří se cítí zřejmě podvedeni, nebo minimálně nepřesně informováni. Nejsem členem organizačního výboru. Mám tu čest zastupovat předsedu našeho výboru, který je ale v tuto chvíli právě na zahraniční cestě, předpokládám, že služební, doufám, že ne soukromé. Je tam s předsedou sněmovny panem Hamáčkem, a tudíž tady nejsou. Netuším ani, proč předseda Sněmovny kolega Hamáček podepsal tuto zahraniční cestu, a už vůbec netuším, proč obešli organizační výbor. Tomu prostě nerozumím. Je to proti zásadám. Nevím, která lépe, která hůř, ale pracují obě a velmi intenzivně. Pokud budeme tento problém příliš ventilovat, tak věci podle mého názoru příliš nepomůžeme. S tím už asi nic nenaděláme, ale budeme muset počkat na vysvětlení obou pánů, co všechno bylo ve věci nebo proč se rozhodli, tak jak se rozhodli. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Černému. On dal procedurální návrh, ale pan zpravodaj se hlásí se stanoviskem zpravodaje.
Já tomu rozumím. A cokoli tam bude říkat, bude říkat Poslanecká sněmovna jeho ústy. Ti z vás, kteří budou hlasovat pro přerušení, tak s touto situací budou souhlasit. Budou souhlasit, že dnes večer za vás mluví Vojtěch Filip se Sergejem Železňakem. té cestě se nedá zabránit. Já vás varuji, já vás prosím, aby zastupoval nás všechny.
To bylo stanovisko k tomuto návrhu. Pan poslanec Černý chce modifikovat nějakým způsobem svůj návrh, o kterém dám potom bez rozpravy hlasovat. Mám tady žádost o odhlášení všech. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je proti? Budeme pokračovat dále. Omlouvám se a prosím ctěnou Sněmovnu o klid. Bavíme se ne o úplně nezajímavých tématech.
A pokud chcete tu faktickou informaci v její určité strohosti tak, jak byla publikována, tak velitel pro Evropu generál Breedlove konstatoval, že jsou narušovány vzdušné prostory některých aliančních zemí. Toto vše bylo ale publikováno v minulých dnech. To je vše. Náš vzdušný prostor nikdo v tuto chvíli nenarušuje.
Pane místopředsedo, děkuji.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. Paní poslankyně, přestože vás mám rád, nacházíme se v obecné rozpravě. Prosím, abyste se odkázala v podrobné rozpravě na návrh usnesení.
Dámy a pánové, jenom v krátkosti. Já bych měl na vás otázku. Nejenom o riziku, které působí pan Filip v ruské Dumě.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. .
Jeho vystoupení prostě mělo propagandistický charakter a já jsem si říkal: no, není to nic moc, jako propagandista by se mohl vytáhnout, ale pokud to v někom vzbudilo obavy - a pan Koskuba dal jasně najevo, že to považoval i za něco jiného, tak k tomu musím ještě něco dodat. Nevím, jak moc pan ministr obrany je ministrem obrany a jak moc je propagandistou. O tom prostě nevím. Tedy jinými slovy, to, co se odehrává v našich médiích dost často, lze považovat za jakousi kouřovou clonu, kterou vypouštějí novináři ve snaze dramatizovat situaci a vztahy mezi řekněme Ruskem a dnes už dá se říct zbytkem západní civilizace. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že jsou to fámy a že jsou to velmi nebezpečné hry, které mohou jen skutečnou situaci zhoršit. No, to tedy rozhodně není. To je zase už úplně jiná kategorie. A dostáváme se do úplně jiné polohy. Nicméně jsme připraveni vést i tuto diskusi.
Děkuji panu poslanci Černému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.
To má být přesně obráceně. A Sněmovna řekne: rozumné to není, ty tam letět nemáš. On tam prostě evidentně letět neměl. Já si myslím, že můžeme pomalinku dojít k tomu hlasování. Vlastně on není předseda... ale strany... Letěl za tuhle Sněmovnu, anebo je to jeho soukromá návštěva Ruska.
Předně já se omlouvám panu poslanci Luzarovi a panu poslanci Syblíkovi, že jsem si je spletl. Omlouvám se. Nezlobte se prosím, páni poslanci.